Tím ovšem moje úloha neskončila. Teď je třeba ji naplňovat. Ty rány na duši prostě tak snadno viditelné nejsou. Já vám děkuji za pozornost a přihlásím se v podrobné rozpravě k tomuto svému pozměňovacímu návrhu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji vaši přihlášku.
Ještě jednou dobrý podvečer. Děkuji.
Nikoho nevidím.
Za druhé.
Dobře. Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečná slova paní zpravodajky nebo pana navrhovatele. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Proto se navrhuje zavést zvláštní systém, ve kterém prostředky takto získané v rámci trestního řízení budou ukládány do fondu a z toho budou uspokojovány oběti té dané trestné činnosti. To znamená, nejde o to, že by vznikal jakýsi globální fond, ze kterého by se pak uspokojovaly všechny oběti. To je něco, co velmi podporujeme. Probační a mediační služba je dlouhodobě podfinancovaná a zároveň důležitá právě ve snaze chránit oběti a pomáhat jim.
Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ve druhém čtení se vracíme k projednávání vládního návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jedná se o právní předpis zastřešující národní rozpočtový rámec a definující jeho hlavní principy a zásady. Předkládaná právní norma vymezuje dlouhodobé směřování veřejných financí v České republice. Jejím hlavním cílem je zajistit jejich zdraví a udržitelnost, tedy poskytnout dostatečný prostor pro realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistit respektování mezinárodních závazků, a to i v případě běžných výkyvů hospodářského cyklu. Těžiště navrhované úpravy spatřuji v zavedení nových číselných fiskálních pravidel, která jsou ve svém základu zakotvena již na úrovni ústavního zákona. Za základní fiskální pravidlo považuji pravidlo pro stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí. Od souladu s pravidlem stanovených celkových výdajů sektoru veřejných institucí bude odvozován výdajový rámec státních rozpočtů a rozpočtů státních fondů. Specifické pravidlo je navrhováno pro jednotlivé územní samosprávné celky, které v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí budou hospodařit tak, aby výše jejich individuálních celkových dluhů nepřekročila mez stanovenou zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Stejně jako u předcházejících číselných fiskálních pravidel je konkrétní podoba pravidla definována zejména návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V neposlední řadě je ústavním zákonem navrženo zřídit Národní rozpočtovou radu, která bude působit jako nezávislý odborný orgán v oblasti fiskální a rozpočtové politiky. Jejím úkolem bude sledovat vývoj hospodaření sektoru veřejných financí a zejména pak dodržování ústavním zákonem zavedených pravidel, která bude také hodnotit.
Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zatím nikdo nenačetl tento návrh.
Nyní bych vás seznámil tedy s usnesením rozpočtového výboru k vládnímu návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Sloučené, předpokládám, pokud bude.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Týká se to pracovních vztahů, které musí být alespoň 20 hodin za měsíc. Jsou tam odůvodněné náklady maximálně do 70 % normativních nákladů na bydlení.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Pouze pro pana navrhovatele: stanoviska máme kladná, neutrální a negativní. Prosím, můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Jedná se o příspěvek až do tisíce korun na ochranné pomůcky pro obce.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců. Tento návrh byl zamítnut. Je tomu tak. Tedy o všech návrzích bylo hlasováno. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Otevírám další bod dnešního jednání. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře.
K tomu se scházeli zástupci politických stran na Ministerstvu financí, kde vyjasňovali své pozice. Hradit se mají z rozpočtu České národní banky. To samé by platilo pro rozpočty územně samosprávných celků. V okamžiku, kdy koalice funguje, tak bezesporu je normální, že koalice si tu důvěru v Poslanecké sněmovně udrží. Sami uznáte, že to je skutečně bruselština, že pod tím si může kdekdo představit lecco. A pokud použiji trošku ostřejší přirovnání, tak zůstal z finanční ústavy jenom nadpis, nic jiného. Podle mě ten názor je chybný. Vysvětlím to poměrně jednoduše. To jsou vlastně varianty. Proto platí to, co jsme říkali na té schůzce. My si myslíme, že 50 je lepší. Pokud by dohoda byla na 55, není to pro nás důvod pro ten zákon nehlasovat. Jenom, a pro nás to není jenom, to je ta zásadní změna, není to v normálním zákonu, ale v ústavním zákonu. Tak jenom na vysvětlenou, asi jsem to neřekl úplně přesně.
Děkuji panu poslanci.
Rok a půl. Dávám tento návrh jako procedurální návrh.
Máme dvě podmínky. Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Plíška, který navrhuje přerušení tohoto bodu do doby, než předseda Poslanecké sněmovny svolá schůzku zástupců jednotlivých frakcí Poslanecké sněmovny, na které se dohodnou, jak dál s tímto zákonem. Nejprve s faktickou poznámkou pan zpravodaj, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš a pan poslanec Volný.
Jednat chceme a nevidím důvod, proč bychom přerušovali legislativní proces projednávání.
Nyní faktické poznámky pana poslance Dolejše, pak pana poslance Volného.
Problém dluhových brzd a finančních ústav se diskutuje, řekněme, 15 let. Za tu dobu doznal určitého vývoje a přinesl určité zkušenosti. A ty zkušenosti jsou rozporné a dávají tak trochu za pravdu těm, kteří upozorňují, že dluhová brzda nemusí vždycky být přesně tím, co pomůže. Intenzivní debata ve volebním období po roce 2010 probíhala a narazila tvrdě nejenom na politické poměry, mocenské poměry, ale také na to, co se stalo s vládou Petra Nečase. A teď toto téma jako bychom oprášili, dalo se to do programového prohlášení a plní se to tak, aby se to splnilo. Aby ten pověstný vlk dostal svou porci a koza nám vesele běhala po světě dál. A to si myslím, že není účel. Když se podíváme na evropský kompakt, je vymáhán, a jak. A jak znám poměry, tak možná někdy se to zkusí i podle devadesátky. Myslím si, že debata by měla být delší než jenom do třetího čtení.
Děkuji, pane poslanče, že jsem vás nemusel opět vypnout.
Jsem rád, že v této Sněmovně my jako koalice máme kromě naprosto destruktivní opozice, což je TOP 09, i konstruktivní opozici, což je ODS, kterou tímto chci pochválit. Protože ano, oni dali svoje návrhy a dali na stůl opět něco, o čem se dá jednat.
Tam dosud nebylo možno proti tomu brojit opravným prostředkem, nyní to možné bude.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem potom ještě dala pozměňovací návrh, protože přece jenom ještě určité legislativně technické nedostatky byly v tom námi schváleném návrhu zjištěny. Opakovaně se nám stává, že majetek, který se tímto způsobem nezajistí, nezabere, je definitivně ztracen pro účely trestního řízení, pro poškozené i pro stát.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Dobře, zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být zdůvodněny. Ano, prosím, paní poslankyně.
Odkazuji na ně.
Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a paní zpravodajky, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Návrh změny autorizačního zákona byl zpracován v souladu s plánem legislativních prací vlády pro rok 2015, a to z důvodu provedení úprav a zpřesnění některých ustanovení autorizačního zákona, které představují problémy v aplikační praxi a uvedení autorizačního zákona do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o živnostenském podnikání. Návrh byl předložen bez rozporů. Obsahem této novely je vyjasnění právní úpravy, přizpůsobení aktuální situaci na trhu a měnícím se podmínkám členských základen obou komor a narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy. Navrhovaná změna zákona nemá dopady na státní a veřejné rozpočty, na územní samosprávné celky ani na životní prostředí. Navrhované změny se dotýkají fyzických a právnických osob jako podnikatelských subjektů. Dopady na tyto subjekty hodnotíme pozitivně, neboť novela zákona umožní širší spektrum jejich činností v souběhu s výkonem povolání a vyšší míru právní jistoty danou vyjasněním stávající právní úpravy. V rámci prvního čtení byly panem poslancem Petrů a paní poslankyní Fischerovou vzneseny dvě poznámky, které byly v rámci prvního čtení objasněny. Při projednávání ve výboru byly předneseny tři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh, k němuž se v rámci projednávání výboru přihlásil pan poslanec Petrů, obsahoval začlenění vzniku Zeměměřické komory do autorizačního zákona. Po podrobné rozpravě a vysvětlení zástupců předkladatele byl tento návrh stažen. Posledním pozměňovacím návrhem byl návrh pana poslance Petrů. Tento návrh byl členy výboru přijat a je obsahem 213. usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Návrh také obsahuje výčet předpokladů pro výkon funkce člena rady a funkce a činnosti s jejím výkonem neslučitelné. Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná se zásadami práva EU a přibližuje právní řád České republiky ustanovením zakládajících smluv a sekundárnímu právu EU.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví.
Mohu říci, že takovéto jednání se uskutečnilo. A uskutečnilo se za účasti pana ministra Babiše 1 prosince. Z toho také vyplynul určitý zápis, ve kterém jsou zahrnuty podmínky, za kterých jednotlivé strany jsou ochotny ten ústavní zákon podpořit. A já se o tom krátce zmíním i ve svém vystoupení v obecné rozpravě.
Děkuji.
Ještě jednou pěkné odpoledne, děkuji za slovo.
Mohu poprosit tedy někoho ze zdravotnického výboru? Poprosím pana poslance Vyzulu, aby nás seznámil s usnesením.
Děkuji, paní předsedající. Přerušil jej v obecné rozpravě bez jakéhokoli závěru.
A vzhledem k tomu, že jsme schválili sloučenou rozpravu, i v tomto okamžiku přerušuji projednávání bodu 9 a otevírám projednávání bodu
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Návrh taky reaguje na povinnost řádně transponovat do vnitrostátního právní řádu směrnici Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví.
Pan ministr se o nich zmínil, jsou víceméně technického rázu.
Děkuji.
Ptám se na závěrečná slova pana ministra příp. pana zpravodaje. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji za všechny tři projednané body. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jaroslav Zavadil.
Dobrý den - odpoledne už vlastně, dámy a pánové. No to by mě zajímalo, kdo to tam vymyslel. Tato účelová argumentace byla zcela nepodložená, nebyly uvedeny žádné informace, zejména analytické údaje, které by potvrzovaly to tvrzení, a naopak v řadě velkých akciových společností se toto zastupování zaměstnanců osvědčuje.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. A zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. To je vše.
Já děkuji panu zpravodaji.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.
A nyní posledním zpravodajem je zpravodaj výboru pro sociální politiku. Prosím tedy pana zpravodaje Adolfa Beznosku, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a my budeme pokračovat v našem odpoledním jednání. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Stanislav Huml. Prosím, máte slovo.
Těmto lidem byla ze zákona přiznána výsluha let, výsluha za odsloužená léta. Dnešní návrh, který předkládám, byl vypracován Ministerstvem vnitra na náš podnět. Podepsalo ho několik zákonodárců. Jsem také bývalý policista, ale příspěvek se nebere od té doby, co máte nárok na starobní důchod. Návrh, který máte na stole a máte ho odůvodněn, je velmi krátký. Nic víc, nic méně. To znamená, nedaní se. Je to výjimka ze zdanění, byť to není jako na Slovensku sociální dávka. Výsluhové příspěvky jsou u ozbrojených složek v celé Evropě pobírány. Je to zcela standardní a běžné. Dokonce bych řekl, že naši sousedé na Slovensku jsou dneska na tom tak, že oni to mají jako sociální dávku. Mají do smrti, na rozdíl od nás. My to máme jen do důchodového věku.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Budu ve shodě s předřečníkem, protože si myslím, že to podstatné řekl.
A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednoho přihlášeného a tím je pan poslanec Martin Sedlář.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi stručné shrnutí připravené ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Výsluhové náležitosti jsou formou kompenzace sociálního charakteru pro bývalé příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů za služby pro stát vykonávané ve ztížených podmínkách a s osobními omezeními danými charakterem vykonávané služby. I toto předložený návrh napravuje. Schválením tohoto návrhu jim všichni jasně sdělíme, že tomu tak skutečně je.

To jsem tady považoval za důležité připomenout.
Opakovaně vás žádám, kolegové, zvlášť v levé části sálu, o ztišení.